V podstatě jenom rozhodujete o tom, že to zdražíme - nebo zdražíte, já pro to nejsem. Za sebe říkám, podpořím obě varianty, ale myslím si, že senátoři měli víc rozumu než Poslanecká sněmovna.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Skutečně tady musím zdůraznit, že ten poplatek za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu je výrazně regulační. Pokud chce někdo stavět na té nejbonitnější půdě, tak za to prostě zaplatí. To je prostě jednoduché.
Já se přiznám, že na svůj zvyk tady k tomu hovořím dlouho, ale já jsem se k těmto zákonům nevyjadřoval v předcházejících čteních.
Nyní s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Svoboda, připraví se pan poslanec Vilímec.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, tento zákon je skutečně pro mne velmi kontroverzní. Na jednu stranu vím, že maturita z matematiky je vůbec nejdůležitější maturitní zkouška, která existuje. Proto je tak těžké se v této věci rozhodovat. Tyto dva faktory stojí proti sobě.
I tak zde, pokud si pamatuji, bylo velké množství těch, kteří k tomuto zákonu vystoupili a prezentovali svůj úhel pohledu. Dnes mi to ale úplně nedá. Ona má totiž velký dopad jednak na svobodu rozhodování rodičů a také velký dopad na obce a města. Prostě není možné jen tak uzákonit nárok na umístění do mateřské školy pro děti dvouleté, a to ve velmi krátkém časovém období. A bylo to schváleno, aniž k tomu byly vytvořeny potřebné podmínky.
Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale opět požádám kolegy a kolegyně - jestli máte něco důležitého, co potřebujete řešit, odejděte do předsálí. Prosím, pokračujte.
Děkuji. Naopak je potřeba upozornit na mýtus, který možná někdo z těchto organizací vnímá, že stát platí veškeré náklady na děti v mateřských školkách. Já jsem komunálním politikem 26 let, učitelem jsem také byl. Tuto novelu školského zákona tedy nelze vnímat pouze z pohledu úředníků Ministerstva školství. Tam se nerozlišuje, jestli je to starosta za ANO, nebo starosta za ODS, nebo za nezávislé. Povinný poslední rok mateřské školy. Není to nic nového.
Oboje tedy po bloku třetích čtení.
Děkuji za slovo. Rušení praktických škol a masivní nástup dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí na standardní základní školy je obrovský hazard. Rušíme kvalitní praktické školy se specializovaným zázemím i personálem a jejich žáky posíláme do standardních škol, kde mnohým lépe nebude. Proto prosím podpořte předřazení našeho návrhu. Je konec května, a pokud tedy novelu do legislativního procesu nepustíme tento týden, je vysoce pravděpodobné, že to do září v legislativním procesu nestihneme. Náš návrh nebourá celou koncepci inkluze. Do zákona se vkládá v podstatě jen jedno ustanovení, jakási záchranná brzda, a to že rozhodnutím ředitele může příslušná škola nebo školské zařízení inkluzi odmítnout v případě, že poskytnutí inkluze nedopovídá možnostem dané školy. Ředitel školy by tím dostal do ruky možnost, jak inkluzi zastavit. Ředitel školy je nejlépe seznámen se situací v konkrétním zařízení, a proto náš návrh nechává na jeho odpovědnosti, zda konkrétní škola k inkluzi přistoupí. Pokud určitá škola inkluzi zvládne, nechť jí nikdo nebrání. Nelze ale spravedlivě požadovat po školách, aby zaváděly inkluzi v případě, že na to nemají objektivní podmínky, a zavedení inkluze tak ohrožuje kvalitu výuky pro celý kolektiv dětí. Prosím tedy o zařazení tohoto tisku jako druhý bod hned po školském zákonu, který vetoval prezident Zeman. A prosím, při hlasování vezměte v potaz, že pokud inkluzi legislativně nezačneme řešit tento týden, do září se již nestihne projednat.
Nejprve bychom hlasovali o návrhu z grémia, tak jak jsem jej přednesl na začátku. Budeme tedy hlasovat o návrhu z grémia. Tento návrh byl přijat. Ještě se omlouvá pan poslanec Votava od 17.30 z pracovních důvodů. Je to tak? A byl by to první bod zítra po pevně zařazených bodech odpoledne. Pan poslanec Laudát svůj návrh stáhl, pokud se nepletu, takže to hlasovatelné není. Návrh nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat.
Naprostá většina českých europoslanců odmítla udělení statutu tržní ekonomiky Číně. Poslanecká sněmovna je přesvědčena o tom, že dokud Čína nebude splňovat všechna kritéria Evropské unie, na jejichž základě může být považována za tržní hospodářství...
Tak já prosím pana poslance Benešíka, pana poslance Černocha, paní poslankyni Kovářovou a další, aby se ztišili.
... měla by Evropská unie uplatňovat v plném rozsahu svá antidumpingová a antisubvenční opatření vůči dovozu z Číny. A jen pro zajímavost vám přečtu pár opatření, kterými v Číně pomáhají svým producentům v oblasti hutnického průmyslu či ocelářství. A to všechno vytváří diskriminační prostředí pro naše firmy a náš průmysl. My jako občanští demokraté jsme vždy pro konkurenční souboj, ale v rámci férových podmínek. A pokud druhá strana obchodu tak výrazným způsobem dotuje svá odvětví, tak se musíme bránit. A já vyzývám vládu, aby důsledně hájila zájmy českého průmyslu, nebo pokud to projde, tak za pár měsíců nebo za pár let zase budou jezdit delegace vlády do Moravskoslezského kraje, zase budou vymýšlet krizové plány a nestandardní řešení.
Dalším vystupujícím s přednostním právem bude pan předseda Laudát. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo, za slovo.
Ten bod, který jsem zdůvodňoval, navrhuji zítra odpoledne po pevně zařazených bodech.
S přednostním právem, pane ministře?
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi reagovat na vystoupení pana předsedy Stanjury. Chtěl bych sdělit, že pan předseda se vlamuje do otevřených dveří. Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo materiál, který v nejbližší době projedná vláda, projedná tripartita. Ale samozřejmě pokud Sněmovna jako suverén rozhodne, že se tím vláda má zabývat, mít nějaké postoje, tak ano, to samozřejmě udělat může.
Já jsem také říkal, že to už mnozí lidé dlouhou dobu řeší. Já jsem přesvědčen, že naprostá většina z nás chápe, co je to nefér konkurenční souboj, a že v takovém souboji nemůžeme uspět.
První vystoupí pan poslanec Okamura a po něm pan poslanec Koníček.
Vážené dámy a pánové, žádám vás, abychom na program jednání zařadili bod s názvem Referendum o vystoupení z Evropské unie a referendum o přijímání či nepřijímání migrantů z islámských zemí. Přesto se tyto body znovu pokusím dnes navrhnout. Při prvním našem návrhu vloni v červnu hlasovali pro tento návrh pouze poslanci našeho hnutí, nicméně minulý měsíc při našem posledním návrhu to již bylo 44 poslanců této Sněmovny. A řeknu vám, proč se pokusím tento návrh znovu navrhnout a proč mi historie dává za pravdu. Římané čas od času kartáginské Féničany v nějaké válce porazili, ale jedno bylo jisté - říše Féničanů pomalu obkličovala Středozemní moře a jen pár římských politiků si tehdy uvědomovalo, že jde o smrticí sevření, které může Řím zničit. Jeden z mála politiků, kteří si to uvědomovali, byl senátor Cato starší. Viděl sice, že jeho varování před Kartáginci nikdo nevnímá, ale nevzdal to a své projevy v římském senátu, ať byly na jakékoliv téma, končil slovy: Carthaginem esse delendam. Kartágo musí být zničeno. Na kolena Řím dostali barbarští arabští dobyvatelé, kterým Řím tak dlouho ustupoval, až padl.
Ta nakonec v předchozích volebních obdobích byla do našeho právního řádu zakotvena. V podstatě bude zbytečný a jako takový může být z našeho právního řádu vypuštěn jako neúčinný. Proto se velmi přimlouvám za to, aby tento zákon byl schválen ve znění, tak jak nám ho poslal Senát. A proto bych vás chtěl požádat o podporu senátní verze tohoto zákona.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Zdeněk Ondráček, připraví se pan poslanec Marek Benda.
To znamená, že i právnická osoba má mít trestní odpovědnost za účast na sebevraždě. Tečka. Takže tady Senát má pravdu. A řekl bych, podpořme verzi senátní.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Marek Benda, po něm pan poslanec Jan Chvojka.
Za druhé, ona už to tady naznačovala paní profesorka Válková. Má zasahovat až ve chvíli, kdy neumíme spory řešit pomocí jiného práva. Nejčastěji civilního. Čili já se v civilním sporu na základě tohoto ustanovení zprostím odpovědnosti za škodu, ale státní zástupci mě chtějí nadále stíhat za trestný čin? Vždyť to přece vůbec nedává smysl. To má být naprosto obráceně! Trestně stíhám až ty věci, které nejprve umím říct, že jsou skutečnou škodou na někom jiném. A když mám možnost v civilním procesu se vyvinit, tak si přece nikdo nemůže myslet, že mě pak mají stíhat trestně. O tom, co je trestným činem, rozhodují zákonodárci. Nemohou rozhodovat soudy! Nesmějí rozhodovat soudy. O tom, co je trestným činem, jaké jsou podmínky spáchání trestného činu, rozhodují přesně jenom zákonodárci. A soud má posléze na základě toho, jaké jsou trestné činy stanoveny, říci, ten a ten ho buď spáchal, nebo nespáchal. To nemá s hmotným právem, co je a co není trestný čin, vůbec nic společného. To souvisí jenom s tím, v jaké fázi trestního řízení může kdo zastavit trestní stíhání. To by byl obecný možná apel na to, že policie nesmí zastavit, státní zastupitelství nesmí zastavit, vždy musí zažalovat, a pak ať rozhoduje soud. Zákonodárce je rozhodnut, že pokud ta právnická osoba to nedělala jako cílenou akci, která měla směřovat k ní - mimochodem, kdo si pamatuje první debaty o trestné činnosti právnických osob, všichni nám to nosili, proto je třeba začít stíhat trestné činy, zejména podpory terorismu, zejména shánění peněz pro teroristy, tam nemáte žádné fyzické osoby, tam je potřeba začít zabavovat peníze z těch nejrůznějších podezřelých nadací. To byly ty stovky argumentů, které přicházely ze světa.
Prosím pana poslance Vilímce a připraví se paní poslankyně Hnyková.
V případě druhého čtení se jedná o bod 29 a v případě třetího čtení se jedná o bod 189 navrženého programu. Došlo zároveň i k prodloužení lhůt pro podávání pozměňovacích návrhů v těchto výborech. Zájmem předkladatele je tyto připomínky pokud možno zapracovat a z tohoto důvodu bylo projednávání tohoto tisku ve výborech přerušeno. Děkuji za pozornost.
Prosím paní poslankyni Hnykovou a po ní vystoupí pan poslanec Martin Lank.
Dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové. Navrhuji přednostně projednat bod číslo 98, sněmovní tisk 621, zákon o referendu k imigračním kvótám Evropské unie, který navrhl náš poslanecký klub Úsvit. Kvóty považuje většina českých občanů za nepřípustné a odmítá je a my to slyšíme od našich občanů na všech besedách, které pořádáme v krajích. Nejde jen o jednorázové přerozdělování, v rámci něhož česká vláda akceptovala přijetí prvních tří tisíc nelegálních imigrantů. Jde o samostatnou národní suverenitu. Jak už vyplývá z jejího názvu, cílem není azyl regulovat, ale podporovat. Premiér Sobotka uvedl, že se Česko bude bránit trvalým kvótám všemi způsoby. Tato slova byste mohli lehce zaměnit s jeho slovy z podzimu minulého roku, kdy prohlašoval, že Česká republika využije všech možností, jak tehdejší jednorázové kvóty odmítnout. Řekl je ale jen krátce předtím, než se úmyslně nechal přehlasovat na Radě Evropy, a tím podvedl celou Českou republiku. My chceme po vzoru Maďarska uspořádat referendum. To by dalo jakékoliv české vládě nezvratitelný příkaz k odmítnutí kvót a k podání žaloby k Evropskému soudnímu dvoru. Moc dobře víme, že právě tento mandát od občanů Sobotkova vláda nechce, protože by jí neumožňoval nadále kolaborovat s Bruselem. O to víc je důležité toto referendum uskutečnit, protože to je jediná šance, jak české občany před bruselskými kvótami ochránit.
Děkuji a prosím pana poslance Martina Lanka, připraví se pan poslanec Kádner.
Hezké odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi dnes jménem Úsvitu znovu žádat předřazení našeho návrhu zákona o referendu, kde by občané České republiky měli právo rozhodnout o vystoupení České republiky z Evropské unie. Na rozdíl od pana kolegy Okamury máme k tomuto referendu připravený příslušný zákon a o něm se tady také naposledy hlasovalo. Pan Okamura si to jistě jenom omylem přivlastnil. Aby bylo jasno, tak jde o návrh, který předložil Úsvit - Národní koalice. Dámy a pánové, tento návrh zákona o referendu k vystoupení z Evropské unie už ve Sněmovně leží skoro půl roku a vládní koalice blokuje jeho projednání. Nicméně co znamená suspenzivní mechanismus ve skutečnosti? Není to nic jiného než další kompetence Bruselu, další zbraň byrokratických elit Bruselu, která omezuje suverenitu naší země. Občané České republiky evidentně nechtějí přijímat nelegální imigranty a nechtějí, aby Turecko, čile obchodující s Islámským státem, mělo bezvízový přístup do České republiky. Ten, kdo se bojí a ustupuje, totiž prohrává. Tento princip už pochopili ve Velké Británii, kde variantu odchodu z Evropské unie položili v podobě referenda skutečně na stůl a jednoznačně na tom získávají. Důkazem je to, že si Británie už teď vyjednala podstatné ústupky. Na téma takzvaného czexitu napsal velmi zajímavou analýzu makroekonom Pavel Kohout, mimo jiné dvě volební období byl členem Národní ekonomické rady vlády. A jaký byl výsledek? Jednoznačný a brutální. Brusel se po odchodu Británie z Evropské unie začne mstít. Bude chtít ukázat, že mimo Evropskou unii neexistuje prosperita. Ukázalo by se totiž, cituji Pavla Kohouta, že Evropa může fungovat i bez bruselských úředníků, europoslanců a dalších korytářů. Dámy a pánové, zdálo by se, že po takovém zjištění, že Brusel by nás nešetřil, že by se mstil, bychom občanům neměli dát právo rozhodnout, zda z Unie odejít. Odchod z Evropské unie by měl být plánovaný jako zcela reálný scénář. Já souhlasím s tezí Pavla Kohouta, že pokud nebudeme vůbec připouštět odchod, tak Brusel s námi bude zacházet jako s kusem hadru. Prostě s námi bude zacházet o to hůř. Brusel bude nadále oklešťovat pravomoci České republiky a my se ocitneme v situaci týrané ženy v nešťastném manželství bez možnosti útěku. Pokud ale možnost odchodu zůstane otevřená i za cenu různých nepříjemností, Brusel bude přece jen mít nějakou motivaci chovat se alespoň trochu slušně. Aspoň se v to dá doufat. Pokud tedy v České republice chceme, aby s námi Brusel zacházel alespoň se špetkou respektu, měli by mít občané možnost hlasovat o této otázce v referendu. Pokud si většina občanů přeje z Evropské unie odejít, a to by referendum mohlo ukázat, žádný politik nemá právo v tom občanům bránit.
Prosím, paní poslankyně.
To vůbec neznamená, že jsou automaticky vyviněny, pokud se tedy prokáže, že to úsilí nevyvinuly. Měli jsme tam dvě expertní analýzy špičkových profesorů, o které jsme se opírali a z kterých jsme vycházeli. Takže já, pokud za sebe mohu hovořit, budu podporovat tu parlamentní verzi.
Děkuji paní zpravodajce Marii Benešové. Ptám se, jestli má zájem pan zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec František Laudát. Děkuji panu zpravodaji. Otvírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Miroslav Antl.
Děkuji za slovo. Ten jeden z pěti, který jsme nepřijali, se týkal trestného činu pomluvy. Jsem přesvědčen, že principiálně takovýto případ není vyloučen. Takže rozšíření mimo zaměstnance nebo osobu v obdobném postavení. Já tyto osoby ve svém - ne ve svém, pardon, omlouvám se. Senát ve svém odůvodnění tyto osoby nazývá zkratkou vedoucí osoby. Nevycházím jenom ze své praxe a nevycházím i ze svého právního názoru, ale mám k dispozici stanovisko Unie státních zástupců, nebudu vám ho číst, pokud nechcete.
Zahajuji všeobecnou rozpravu. Mohu tedy všeobecnou rozpravu ukončit. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Příslušné usnesení podle sněmovního tisku 4381 je platným usnesením. Jde o Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný sněmovní tisk 702 je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon - Důvodem předložení novely předmětného zákona je za prvé skutečnost, že stávající znění zákona není zcela v souladu s občanským zákoníkem. V průběhu projednání před druhým čtením předmětného návrhu zákona v hospodářském výboru byl předložen jeden pozměňující návrh. Odůvodnění návrhu vychází ze skutečnosti, že nový zákon o zadávání veřejných zakázek možnost uložení zákazu plnění již neupravuje. Děkuji za pozornost.
Konstatuji, že jsme v prvém čtení přikázali k projednání tento návrh hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Mohu otevřít rozpravu podrobnou. Ale do rozpravy podrobné nemám žádnou písemnou přihlášku. Končím druhé čtení tohoto návrhu.
Chceme, aby tam zůstala pro ty lidi práce. Slyšeli jsme všichni, že zájem projevily jisté finanční skupiny nebo finančníci. Já v této chvíli mohu prohlásit, že je jedno, kdo přijde s pomocí, kdo přijde s nějakým záchranným plánem pro to, aby i nadále ta pracovní místa tam mohla být. Vzhledem k vážnosti navrhuji, aby ten bod byl zařazen na zítřejší den jako první bod po pevně zařazených bodech odpoledne.
Ještě pár informací.
Dámy a pánové, dobrý den, hezké odpoledne.